Jak se říká - od slibů k činům. Pokud ovšem toto platí i pro vládu hnutí ANO a ČSSD.
Děkuji paní poslankyni Hyťhové a nyní tedy s přednostním právem pan ministr Plaga.
Vezmu to postupně. Takže ty peníze nemizí. K inkluzi, která tady byla zmíněna, podotýkám jednu věc. Pojďme se o tom tématu bavit věcně. Tento stav se snažíme změnit. A já pro rok 2020, byť se teď bavíme o přidávání platů v roce 2018, tak pro rok 2020 bych byl rád, kdybychom přešli na institucionální financování speciálního školství. Nebylo tomu tak.
Prosím o klid, aby se pan ministr mohl vyjádřit.
Věc, kterou tím léčíme, za prvé, jsou meziregionální rozdíly, kdy skutečně v některých regionech byly neodůvodněné rozdíly a ty regiony neměly nenárokové složky platu, to je chtěná věc, protože se bavíme o celostátním systému. A druhá věc směřuje ke kvalitě. Tedy celý ten systém v následujících letech má směřovat k možnosti zkvalitnění výuky přes dělení hodin a jakoby individualizovaném přístupu. Tolik asi úvodní vstup.
A jenom několik faktických poznámek. Za prvé, usnesení, které tady projednáváme a jehož naplňování projednáváme, prosadily právě strany vládní koalice. Je poctivé to přiznat. Druhá věc. A já věřím, že společně, nejenom koalice, ale i ostatní politické strany ve Sněmovně, naplnění usnesení zvládneme a dokážeme. Nezaznělo to tady dostatečně silně. A všichni víme, že školy jsou jednolitý mechanismus, a pokud nebudeme navyšovat platy nepedagogů, ředitelé si s tím neporadí a budou finance přelévat.
Pokud to Parlament schválí, tak dá signál pro přípravu další právní úpravy, která může nastat. A tím bude uzákonění třetího pohlaví, kdy se osoba necítí být ani mužem, ani ženou. Tak jak se již stalo v sousedním Německu, kde již dokonce budují záchody pro třetí pohlaví. Nebo uzákoníme sologamii.
Chápu, že někteří rádi vnímají své facebooky a ostatní média, ale prosím, jednáme o poměrně vážném tématu, které vzbuzuje kontroverze nejen na politické scéně, ale i mezi občany, tak prosím, nechte každého, kdo se k tomu chce vyjádřit, v důstojném prostředí jeho stanovisko sdělit!
Tak jak jsem sdělil, že můžeme třeba uzákonit sologamii, kdy se oženíte sám se sebou, nebo se vdáte sama za sebe, což v některých zemích světa se již uskutečnilo, zatím naštěstí bez právního rámce. Rozumně uvažující člověk se musí ptát, kam ten svět spěje. Vždyť jsou to zákony proti lidské přirozenosti. K odpovědi jsem si vypůjčil citaci, ale i další myšlenky Friedricha Augusta von Hayeka, filozofa a ekonoma. Tento nositel Nobelovy ceny za ekonomii za přínos v teorii měnové politiky a hospodářského cyklu uvádí: Ekonomickou nadvládu nelze oddělit od nadvlády nad životem lidí, neboť při kontrole zdrojů nelze kontrolovat i cíle. V tomto ohledu se jako nejvhodnější terč jeví instituce rodiny. Rodina je základní pilíř sociálního společenství. Je zřejmé, že rodina v průběhu staletí procházela vývojem. V 21. století čekají rodinu jiné výzvy, než tomu bylo v minulosti. V současném období multikulturalismu je nutné se však přičinit o zachování funkční tradiční rodiny. Je třeba hájit její práva nejen v naší vlasti, ale i v zahraničí. Skrze institut rodiny se kromě jiného uskutečňuje reprodukce společnosti ve dvou rovinách. První je demografická, druhá spočívá v určité hierarchii hodnot. Tato druhá rovina je spojena se socializační funkcí rodiny. Základním prvkem determinujícím stav rodiny je síla tradice udržovaná ve společnosti. Rozvrat společenské tradice má za následek současný pokles reprodukčního potenciálu. Existuje přímá závislost mezi četností velkých rodin a mírou podílu tradice na životě společnosti. Geneze reprodukčního chování moderního typu byla podmíněna především odklonem od náboženské tradice, procesy odposvátnění a ateismu. Význam velké rodiny osvětlený tradičními náboženstvími byl systematicky zničen. Globální charakter procesu sekularizace byl spojen s trendem modernizace porodnosti. Možná že si nyní položíte otázku, proč o tom nyní hovořím. Je zde snaha o to, aby společné osvojení, přiosvojení a společenská (?) pěstounská péče mohly být umožněny i osobám stejného pohlaví. Údajně mají tyto děti normální sociální vztahy s vrstevníky i dospělými. Jak jsem však zjistil z vědecké Sullinsovy studie, závěry této studie dokládají úplný opak. Závěry ukazují, že děti vychovávané páry stejného pohlaví vykazují v dospělosti silný sklon k depresím, hlásí větší počet sexuálně motivovaných násilných činů než děti klasických biologických rodičů. Každý psycholog vám řekne, že ať chceme, nebo nechceme, to, jací byli naši rodiče, nás bude ovlivňovat celý náš život. Přesto jsou to však ti samí psychologové, kteří dnes také tvrdí, že vlastně ani nezáleží na tom, zda dítě má matku, nebo otce, nebo jinou kombinaci rodičů. A potřebuje dítě matku nebo otce? Sullinsova studie říká, že ano, a potvrzuje tím, co víme z běžné lidské zkušenosti a napovídá nám zdravý rozum. Kromě toho byla u těchto lidí zvýšená rizika spojená s nevhodným poměrem blízkosti a odstupu v rodině, sebevražedné tendence a úzkosti ve věku kolem 15 let, pocit stigmatizace a obezita. Vzhledem k těmto závěrům Sullins uzavírá, že je třeba další výzkum a pozornost zákonodárců směrem k potenciálně problematické situaci dětí se stejnopohlavními rodiči. Sullinsův výzkum je v ostrém kontrastu s výsledkem jiných studií, jak už jsem uvedl. Sullinsova studie byla sice relativně malá, nicméně sledovala reprezentativní vzorek amerických dospívajících metodou pohovoru ve věku zhruba 15 let, což byla první vlna. Její závěry byly poměrně překvapivé. Zjistila, že sice během dospívání děti stejnopohlavních rodičů vykazovaly méně známek deprese než děti v klastických rodinách. Děti rodičů stejného pohlaví také vykazovaly vyšší míru násilí v rodině, objevilo se více případů fackování, bití, kopání dítěte a slov od rodičů, která zraňují city nebo člověku vnucují pocit, že není chtěn a milován. A také sexuálních doteků od rodiče, donucení k dotýkání se rodiče sexuálním způsobem nebo donucení k sexuálním praktikám. Sullins nesouhlasí s tvrzením, že k docenění pravé povahy stejnopohlavního rodičovství je třeba minimálně další výzkum. Americké ministerstvo práce a zdravotnictví před několika lety publikovalo rozsáhlou studii, která dokazuje zásadní význam biologických otců pro zdravý vývoj dítěte.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 27. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Nejprve bych vás chtěl informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium. Jako první se mi hlásil s přednostním právem pan předseda Faltýnek. Prosím, máte slovo.
Děkuji za zvuk. Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové.
Dámy a pánové, já budu stručný. Dnes Evropský parlament schválil cenzorní směrnici o copyrightu na společném digitálním trhu. S ohledem na to bych vás, pane předsedající, chtěl poprosit o minutku ticha za svobodný internet v Evropě.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové. Já bych vás chtěl požádat o vyřazení dvou bodů z pořadu této schůze. Tento tisk jsme již projednali v garančním výboru pro sociální politiku. Byl tam v podstatě jednomyslně schválen. Nicméně vyskytly se ještě nějaké dotazy týkající se problematiky zdvihacích plošin. Potřebujeme tuto oblast ještě prodiskutovat. Proto bych vás chtěl požádat, abychom z této schůze tento tisk stáhli a měli ještě čas do druhého čtení na dubnové schůzi. Děkuji a dovoluji si vás požádat o podporu tohoto návrhu.
Ptám se, zda ještě někdo k pořadu schůze. Nikoho nevidím. Vypořádáme se tedy s jednotlivými návrhy. Kdo je proti? Návrh z grémia byl přijat. Nyní tedy návrh, tak jak jej přednesl pan předseda Faltýnek. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. A já myslím, že máme jasně určeno, o čem hlasujeme. Kdo je proti? Takže vám děkuji a budeme postupovat dle schváleného pořadu schůze. Já poprosím pana poslance Lukáše Černohorského, aby předložený návrh uvedl.
Jsem konzervativní pracující heterosexuál, který se stará o svou rodinu a leží mu na srdci budoucnost jeho dětí. My všichni prostřednictvím pana předsedajícího jsme se narodili, protože naši otcové a maminky byli muži a ženy. Uzavřeli manželství, ve kterém jsme drtivou většinou vyrostli a dospěli, stejně jako jejich rodiče a prarodiče. Degradace svátosti - nebo institutu - manželství, jeho uplatnění také na svazky stejnopohlavních párů, mi proto přijde jako zneuctění odkazu našich rodičů, kterého já si hluboce vážím. Jakožto konzervativní vlastenec, který si váží tradičních hodnot své civilizace, nepodpořím změny občanského zákoníku v institutu manželství, který by narušil jeho definici jako svazek jednoho muže a jedné ženy. A vážím si pracujících rodičů, kteří řádně vychovávají své děti. Z homosexuálních svazků děti nejsou. Já to vyzkoušel, vím, o čem mluvím. Rád bych připomněl také, že náš důchodový systém je průběžný, a tedy stojí na jasném poměru příjemců a plátců do systému. Předpokládaná změna institutu manželství může svým procentem ovlivnit tuto bilanci a může mít dalekosáhlejší důsledky, než se zdá na první pohled. Musíme proto brát v potaz všechny okolnosti, které to může přinést a změnit. Ale rovněž odmítám, aby někdo diktoval mně, jaké hodnoty mám ctít a čemu se mám podřídit. Řešení této diskuze, která je dlouhá a přinesla spoustu emotivních výlevů i faktických názorů, vidím nikoliv v úpravě institutu manželství, ale v právní úpravě institutu registrovaného partnerství. Jsem toho názoru, že to je daleko efektivnější a schůdnější cesta. Neměňme to.
Děkuji, pane poslanče.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové., dovolte mi krátce se vyjádřit k probíhající diskuzi, která zde probíhá nad návrhem zákona, jehož cílem je, aby osoby stejného pohlaví mohly vstupovat do manželského svazku. Už zde mnohé zaznělo, že manželství se vyvíjelo a už se nejedná o nějaký trvalý, neměnný svazek. Stále se jedná totiž o svazek muže a ženy, kteří tvoří biologickou rodinu, ve které se rodí a jsou vychovávány děti. Jedině spojení muže a ženy může zajistit kontinuitu společnosti. A to je také důvod, proč ho stát podporuje. Existence bezdětných manželství, a dokonce ani vysoká rozvodovost na tom přece nemůže nic změnit. Spor o návrh, aby manželství mohly uzavírat i stejnopohlavní páry, není sporem o to, zda mají mít všichni stejná práva. To nepochybně mají. Ve skutečnosti jde o sloučení dvou různých věcí pod název jedné z nich. Samozřejmě možné to je, ale už to asi nebude pouze smíšená čtyřhra. Byla zde i debata, zda tímto návrhem rušíme mámu a tátu, či rozlišování pohlaví. To možná nikoliv. Na druhou stranu pokud nějaké instituci přidáme jiný obsah, tak ji přirozeně změníme celou. Když smícháte dvě rozdílné věci, tak výsledkem logicky není jedna z těch původních, ale úplně nová věc. Podle někoho možná lepší, podle jiných horší, ale určitě jiná. A pak je samozřejmě pozdě se ptát, kam se ta původní věc a hlavně její smysl poděly. Smysl manželství a důvod jeho podpory ze strany státu známe. V celé debatě zde ale také zaznělo, v čem spočívá zájem státu, či spíše obecný zájem na stabilizaci dlouhodobého soužití stejnopohlavních párů. Ve skutečnosti jde o osobní rozhodnutí těchto lidí. A neexistuje žádný důvod k tomu, aby jim do toho stát přece mluvil. Nejde přitom o neúctu, nebo dokonce diskriminaci. Jde o to, že podporou stability takového svazku by se lidem jen zbytečně montoval stát do života. Podle někoho je důvodem k podpoře stejnopohlavních párů již samotný fakt, že se mají dva rádi. A co když se mají rádi tři, čtyři? Platí to přece i v podpoře manželství. Zakažme tedy daňové slevy na děti, neboť jsou diskriminací pro ty bezdětné. Touha odstraňovat diskriminaci je posedlostí naší doby. Třeba i tam, kde už vůbec žádná není, a pak ji s jistotou jásotu antidiskriminačních aktivistů zakázat. Naopak, společnost, která přestane rozlišovat, mentálně chudne. Předložený zákon je návrhem, abychom v rámci manželství přestali rozlišovat mezi stejnopohlavními páry a dvoupohlavními páry. A dle mého názoru to přece není přípustné.
Děkuji, pane poslanče. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
A jako takový se nesmí stát předmětem obchodu, objednávky, sociálního inženýrství nebo vyvzdorovaného práva. Odmítáme směřování k hedonistické společnosti, kde nikomu není upřeno vůbec nic, a pod pojmem "právo na" se schová úplně vše. Na dítě není nárok či právo. Současně si ale přiznejme: Dnešní krizi rodiny skutečně nezpůsobují homosexuální páry. Bylo by laciné a nepoctivé to na kohokoli házet. Za to si můžeme my sami, my, manželské páry a rodiny. Sami svou vlastní nezodpovědností, nepéčí o vztahy v rodinách, důrazem na nárokovou mentalitu. Celá debata je tedy hozenou rukavicí i nám, kteří hájí osvědčené pojetí manželství a rodiny, a současně i nám zákonodárcům, abychom maximálně z různých úhlů podporovali rodinu, roli a pozici matek, stejně jako roli otců při výchově dětí. Dámy a pánové, zvláště dnes mi dovolte na závěr poděkovat všem, kteří se aktivně zapojili do podpory petice Aliance pro rodinu, která je hlasem veřejnosti k podpoře našeho návrhu ústavní ochrany manželství jako svazku muže a ženy. K dnešnímu dni se pod ni podepsalo 103 121 občanů České republiky. Petiční právo je nezanedbatelným znakem vyjádření svého občanského a v tomto případě i hodnotového postoje. Na věcném obsahu a zdůvodnění návrhu to samozřejmě vůbec nic nemění.
Nebo chce vystoupit paní poslankyně Pastuchová za navrhovatele?
Dobré odpoledne všem. Navrhovaná změna je zjevně reakcí na aktuální snahy otevřít institut manželství osobám stejného pohlaví. Vláda se domnívá, že k jakékoliv změně Listiny je třeba přistupovat zdrženlivě. Katalog práv a svobod zakotvený v Listině by neměl být používán k blokování práv určitých skupin. Vláda též uvádí, že podle jejího názoru výše uvedeného cíle, tedy že zákonem uznané manželství musí spočívat pouze ve svazku jednoho muže a jedné ženy, ani nebude zakotvením obecné proklamace do Listiny dosaženo. Vláda uvádí, že z formálního hlediska by nemělo jít o změny usnesení předsednictva České národní rady, ale mělo by se jednat o změnu samotné Listiny. Návrh navíc vykazuje i další legislativně technické nedostatky. Proto stanovisko vlády je nesouhlas.
Já vám zde přečtu z tabulky, kterou jste měli i v důvodové zprávě, některé rozdíly. Symbolické rozdíly, manželé - registrovaní partneři. Manželství je základním kamenem rodinného práva. Registrované partnerství je administrativním úkonem. Manželství - mají dva svědky. Registrované partnerství - beze svědků. Prakticky: Manželství - pracovní volno dva dny na svatbu. Manželství - automaticky vzniká společné jmění manželů, jeho existence zlehčuje život manželů, kteří si nemusí ke všemu udělovat plnou moc. Také znamená, že na manžela může při dědění připadnout větší podíl než na registrovaného partnera. Registrované partnerství - nevzniká, partneři jsou jen podíloví spoluvlastníci, není žádná úprava vypořádání majetku v případě rozpadu vztahu. Manželé - při uzavření sňatku si snoubenci mohou určit, jaké společné příjmení budou používat. Manželé mají nárok na vdovský a vdovecký důchod. Registrovaní nemají. A teď asi to nejdůležitější - ve vztahu k dětem. Registrované partnerství - nelze. Manželé mohou společně osvojit dítě z ústavu. Manželé mohou být společnými pěstouny. Podmínkou rozvodu u manželů je úprava vztahu k dětem. Registrované partnerství - není upraveno; partner, který není biologickým rodičem, nemá automaticky možnost děti dále vídat a nemá ani povinnost platit výživné. Registrovaní - děti nemají ze zákona možnost dědit po tom partnerů, který je sice vychovává, ale není jejich právem uznaným rodičem. A poslední: děti mají nárok na sirotčí důchod po svém rodiči v manželství. A registrované - děti tento nárok nemají ve vztahu k partnerovi, který není biologickým rodičem.
Je zde faktická poznámka pana poslance Martínka, kterému s omluvou dávám slovo.
Tak prosím, využívejme data objektivně a ne jenom to, co potřebujeme.
Děkuji, pane poslanče. S dalšími faktickými poznámkami budou reagovat páni poslanci Jurečka, Výborný a paní poslankyně Maxová. Pan poslanec Jurečka má slovo.
Ten výsledek tady hodnotit tímto způsobem je těžká dezinterpretace. Poslanecké sněmovny říkat, že toto jsou relevantní data? Já doufám, že to není politika Pirátů. Že nejste takhle populisté.
Pan poslanec Výborný na řadě s faktickou poznámkou, po něm paní poslankyně Maxová.
Já se opravdu divím, že to tato věcná faktická poznámka přišla ze strany Pirátů.